Já bych se přiklonil k tomu, co tu paní Černochová řekla, a myslím si, že je to správná iniciativa. Přátelé, my jsme se do té situace sociální demokracie prekérně dostali taky. Já prostě vnímám to, že jste se dostali do určitého tlaku. Ale prosím vás, my tady furt detailně diskutujeme o nějakých věcech, ale nediskutuje se o jedné základní věci. Bylo porušeno mezinárodní právo. Takže já bych chtěl, abychom přihlédli k tomu, co tady říkala paní poslankyně Černochová. tato mezinárodní situace by si to zasloužila.
Já také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hájek a pak bychom se posunuli k písemným přihláškám.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, je to myslím poprvé, co v tomto volebním období diskutujeme nějakou situaci v zahraničí. V minulém volebním období jsme tady několikrát diskutovali situaci na Ukrajině.
Já také děkuji.
Vlastně jsem byl také vyzván, co se dělo ty čtyři roky, kdy jsem dělal ministra zahraničí. Ale existoval segment otázek, ve kterých ta shoda byla obtížná, někdy skoro nemožná. A v čem je podstata toho, že tam je problém? Prostě není úplně pravda, že Evropská unie nebyla schopna prosadit více jenom proto, že jsme tam neměli ty vojenské divize. Jeden z těch důležitých důvodů byl, jak tady říkám, že jsme se nebyli schopni úplně dohodnout. A přitom já nesdílím ten pocit, který tady často zní, že Česká republika je země, která je sama malá a moc nezmůže. Já jsem měl vždycky pocit, že ten prostor k prosazování názorů je velký, že ho spíš dostatečně nevyužíváme. A zrovna v případě Sýrie jsme my disponovali informacemi, které byly nadprůměrné. A já proto říkám, nestačí vysílat tomahawky. A co bude dál? Mně jde o to, jak se na to naváže. Řekl jsem tady, že před rokem to selhalo, nenavázalo se nijak, a já bych byl nerad, kdyby se tohle opakovalo. To jednání výboru je jedna věc. Čímž říkám, že budu rád, když tady tyto body toho usnesení přijmeme. Snad jsem vás většinu přesvědčil.
Ze strany vlády, protože šlo o pozici vlády České republiky, říct závěrečné slovo? Budeme tedy pokračovat rozpravou podrobnou. Pane předsedo, to nejde, protože už jsem vyvolal pana kolegu Kalouska.
My to asi zvládneme. Bude to opačně, ale myslím, že se s tím zpravodaj vyrovná.
Požádám kolegy, kteří diskutují něco jiného než usnesení k tomuto bodu, aby diskutovali mimo jednací sál, aby tady byl klid.
... abych navrhl ještě dva body. Nikdy jsem si nemyslel, že v Poslanecké sněmovně zazní. Vždycky jsem si myslel, že je to samozřejmost. Rád bych si to myslel i nadále. A za druhé. Poslanecká sněmovna žádá vládu o to, aby věrohodně podporovala spojence, kteří České republice pomáhají zajišťovat její bezpečnost.
Děkuji panu kolegovi Kalouskovi. Takže potom to musíte shrnout, pane zpravodaji.
Takže teď vám přečtu ty čtyři body, na kterých jsme se víceméně shodli: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky doporučuje předsedům výboru pro obranu a zahraničního výboru uspořádat společné jednání těchto orgánů k otázce současného vývoje v Sýrii za přítomnosti předsedy vlády, ministra zahraničních věcí, ministryně obrany a jimi přizvaných hostů." Pak je tady třetí bod: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyzývá vládu, aby vyvinula veškeré úsilí k maximálnímu využití kapacit Velvyslanectví České republiky v Damašku ve prospěch dlouhodobého mírového řešení současné situace v Sýrii, a to včetně zapojení odborných útvarů a složek našeho státu."
Ono se nám to dobře mudruje, když je to tak strašně daleko. Takže znovu říkám, asi by to chtělo opravdu prozkoumat velmi zevrubně a vyslechnout názory lidí, kteří k tomu opravdu můžou co říci.
Nerozhodujeme jenom o bezpečnosti v regionu, mluvíme o své vlastní bezpečnosti.
Děkuji.
V podstatě příběh se opakuje, stejně tak jako v předchozím období komunistická strana podala tento návrh. Je v tom konzistentní, to je třeba vnímat jako fakt. Protože je jisté, že hnutí ANO bude potřebovat hlasy komunistů. Osobně si myslím, že je důležité tento návrh zamítnout hned na samém počátku. Není důvod ho pouštět do další diskuse. Za klub KDU-ČSL mohu konstatovat, že podporujeme návrh na zamítnutí. A já jsem přesvědčen, že není možné podporovat zemi v rozvoji jejího jaderného programu, jestliže už na samém počátku chce likvidovat kohokoliv ve svém okolí. Z toho důvodu já jsem pro, aby tento návrh byl zamítnut a nebyl vpuštěn do dalšího čtení.
Děkuji. S faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Benešík a pan poslanec Hájek.
Jenom pro připomenutí, skutečně, oficiální doktrína Íránu je vymazat Izrael z povrchu zemského, vymazat židovský stát. Jenom pro připomenutí, byl to Hitler, který chtěl vymazat Židy z povrchu zemského.
Pan poslanec Hájek a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Takže já jsem chtěl, ať to jde do výboru, navrhnu, aby to bylo prodlouženo na 60 dní, abychom skutečně měli možnost...
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
To znamená, že končím současně dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Ano, paní poslankyně.
Nebyl tady ze zdravotních důvodů, já tomu rozumím. Řeknu, pane kolego. Ale když nevystoupí a bude ukončena, tak bude definitivně ukončena. Takže prosím, aby nebyla ukončena obecná rozprava, to za prvé.
Opravuji v 10 hodin a budeme projednávat body číslo 37 a 38 a dále body dle stanoveného pořádku.
Ale teď nevidím žádný důvod, proč bych měl věřit té nebo oné straně. Viděl jsem zbořené mosty v Novém Sadě, viděl jsem vybombardovaný rozhlas v Bělehradě. Mimo jiné, ten rozhlas vysílal ve všech jazycích bývalé Svazové republiky Jugoslávie, včetně cikánštiny, podotýkám. A když jsem stál na mostě jako živý štít, tak jsem viděl, že ti lidé si chtějí sami o sobě rozhodnout. A také, i když pod nátlakem, o sobě rozhodovali. A nemyslím si, že mohu být hrdý na ty, kteří poklonkují, a promiňte mi, bez důkazů říkají, že někomu věří. A dobře si pamatuji, že to prohlasování bylo v rozporu se zájmem většiny občanů České republiky. Jsem přesvědčen, že je jenom na naší vůli, jestli budeme dostávat svému ústavnímu slibu, anebo tak neučiníme.
Já také děkuji panu místopředsedovi. Než se posuneme dál, přečtu nějaké omluvenky.
Já bych jménem pirátského klubu požádal o desetiminutovou přestávku.
A pokud se na něčem takovém podílíme, tak minimálně je třeba o tom mluvit na všech těch grémiích, do kterých se dostaneme jako členové Aliance, jako členové Evropské unie. Tohle je naše role. Opakuji, rok od roku uděláme pěkný ohňostroj, ale není jasné, k čemu to vlastně bylo dobré. Proto jsem chtěl, aby se tato debata otevřela, a doufám, že bude mít smysl.
Budeme pokračovat. Evidoval jsem vaši přihlášku, paní kolegyně, takže pokud se nehlásíte...
Zahraniční politiku většinou reprezentuje ministr zahraničních věcí. A samozřejmě i premiér. A naši ministři se vyjádřili. A to, že jsem řekl, že bylo nevyhnutelné, no když to pan Trump řekl, že to udělá, no tak asi to bylo nevyhnutelné. No přece v roce 2014, když vznikla ilegální migrace, že skutečně utíkali lidi ze Sýrie před válkou. Já si to nemůžu říct? Někdo mně vyčítá, že nejsem dostatečně proevropský? Já myslím, že v posledních týdnech jsme to jasně dokázali, že jsme solidární. A proč bych já nemohl vyjádřit svůj názor? Že Evropa zaspala dobu, že celé to teritorium přenechala komu? No tak teď se tam setkaly Írán, Turecko a Rusko. Že jsme vyklidili pole. Je to náš spojenec. A proč bych to já nemohl říct? To neznamená, že vláda se k tomu jasně vyjádřila. Tak jsem si dovolil říct názor, že se mi to nelíbí a že samozřejmě to teď nic nevyřeší, pravděpodobně, že pro ty Syřany to není řešení. A x-krát jsem říkal, že Evropa prioritně to měla řešit diplomatickou cestou. A nás se to týkalo bytostně. Ta migrace. Marshallovým plánem, domluvou. A je jasné, že po nástupu nového prezidenta... Já jsem neviděl takovou velkou iniciativu. A to, že se to nedá udělat bez Ruska, bylo jasné. Takže proč bych já nemohl říct svůj názor? A to jsem i udělal.
Dobré dopoledne všem. V tuto chvíli mám pouze přihlášky z místa.
Děkuji. Ono to má spíš charakter faktické poznámky a já myslím, že nepřekročím ani ten časový limit, byť jsem využil přednostního práva. Pane premiére, vás přece nikdo nekritizoval, alespoň z našich řad, za to, že jste pronesl nějakou kritiku vůči evropské politice, vůči Evropské unii. To, co nám vadilo, byla skutečnost následujících kroků, které si dovoluji zopakovat. Toto stanovisko vy jste převzal na svůj twitterový účet, čímž se všem zdálo, že ho přebíráte za své. Poté co paní ministryně obrany měla svůj krizový štáb, zveřejnila svoje stanovisko, které bylo zcela konzistentní s tím, co prezentoval ministr zahraničí a vy sám, takže prostě každý to logicky pokládal za stanovisko české vlády. Vy sám jste to před chvílí řekl. Vláda řekla své stanovisko. My jsme s uspokojením kvitovali, že Spojené státy americké poděkovaly České republice za stanovisko české vlády. No tak v ten okamžik se stala zahraniční politika české vlády naprosto nečitelnou nejenom pro českou veřejnost, ale i pro světovou veřejnost. Tak já bych byl úplně spokojený, kdybyste teď vstal a řekl: Stanovisko ministra zahraničí, které já jsem převzal na svůj twitterový účet, je stanovisko předsedy vlády v demisi. Zdůrazňuji, že v tomto bodě ji budu podporovat. Jestliže v sobotu ministryně obrany, ministr zahraničí zveřejnili nějaké stanovisko, to stanovisko převzal předseda vlády, a za sebe mohu říct, že pod ta stanoviska bych se mohl okamžitě podepsat, pod sobotní stanovisko předsedy vlády bych se mohl podepsat, tak jsem vytřeštěně zíral na to, když v neděli pan předseda vlády své sobotní stanovisko razantně popřel. Stalo se to nejhorší, co se mohlo stát. Prostě přestali jsme být čitelní nejenom pro českou veřejnost, ale přestali jsme být čitelní pro své partnery. A v zahraniční politice když nejste čitelní pro své partnery, tak ztrácíte jakoukoliv možnost prosadit jakoukoliv prioritu svého národního zájmu, protože s vámi všichni přestanou počítat, pokud nejste zrovna 200milionový trh anebo jaderná velmoc, což Česká republika zcela jistě není. To se prostě stalo. A já si myslím, že je povinností vlády České republiky, vlády, nikoho jiného - prezident neformuluje zahraniční politiku, formuluje ji vláda, je za ni odpovědná a je kontrolovaná Poslaneckou sněmovnou - je povinností vlády formulovat jasná, čitelná stanoviska konzistentní s naší dlouhodobou strategií zahraniční a obranné politiky. Možná vás překvapím, TOP 09 podpoří návrh pana předsedy Zaorálka, ale podpoří ho ne proto, abychom tady diskutovali o naší politice k informacím a fake news, abychom diskutovali o našich prioritách v zahraniční a obranné politice. A v tom, že v rozhodujících okamžicích, tak jako de Gaulle v roce 1962, tak i česká vláda, ať je jakákoli, musí najít odvahu podpořit své spojence, protože pokud tu odvahu nenajde, tak o ty spojence přijde, a tím ztratíme tu zásadní prioritu obranné politiky České republiky.
Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s přednostním právem ministr zahraničí Martin Stropnický. Pro kolegy, kteří se přihlásili s faktickou, upozorňuji, že se nenacházíme v rozpravě, nemohu udělit faktické poznámky.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, úvodem si jenom dovolím omluvit se za případnou indispozici, protože asi bych měl být někde jinde než tady v tuto chvíli, ale nechtěl jsem se tomu tématu vyhýbat. Já se domnívám, že to téma dnes na program nepatří z důvodů, které se pokusím vysvětlit. Taky k tomu objektivně nebyl důvod. My jsme věděli, že k nějakému takovému vojenskému aktu dojde, nevěděli jsme úplně přesně kdy a jakým způsobem. Co se stalo? Stalo se to, že s největší pravděpodobností byly zasaženy tři sklady plus výrobna nebo vývojové prostory pro výrobu a skladování chemických útočných zbraní. Nebyla žádná osoba usmrcena, tři osoby byly zraněny. Já si to představit nedokážu. Padlo tady slovo spojenci. To je Právo... rudé. Ale je to jenom můj pocit z toho, můj názor, nikomu ho nevnucuji. To už záleží na vaší vůli. Ale to víme už teď.
Já vám děkuji a nyní zde mám několik přihlášek s přednostním právem. Nejprve v nepřítomnosti předsedy za klub KDU-ČSL pan místopředseda Benešík, poté za nepřítomnosti předsedy místopředseda klubu ČSSD pan poslanec Birke a poté paní ministryně Šlechtová.
Děkuji, pane předsedo. V Sýrii se vraždí pět let, dokonce déle se tam vraždí. To si prostě namalujme tak, jak to je. No a teď řekněme spojenci, zejména Spojené státy, Spojené království a Francie, provedou laserově přesné útoky poté, co jsou přesvědčeny o tom, že Asad už poněkolikáté použil proti vlastnímu obyvatelstvu chemické zbraně, nikoho nezabil, zřejmě ani nikoho nezranil, a my máme obrovskou potřebu toto diskutovat.
Děkuji, pane předsedo.
A to nejlepší, co se jí může stát, bude, že bude k ničemu. To zdůrazňuje, že je třeba, aby vedoucí státní zástupci byli vybíráni v transparentních výběrových řízeních. A to v tom návrhu zcela chybí. Čili to jsou tři velmi úzce provázané věci. Abych mohl mít pravidelná hodnocení, potřebuji definici toho, v čem budou ti státní zástupci hodnoceni. A tím už jsem popsal značnou část toho komplexního návrhu, který tady v minulém volebním období byl předložen. A to pomíjím fakt, že samozřejmě pokud provedu takovouhle změnu a posílení postavení vedoucích státních zástupců, které to samozřejmě znamená, tak také musím lépe nastavit vztahy v soustavě, tak aby takové postavení nemohlo být někým zneužito. Poslední, co k tomu řeknu a co snad přesvědčí i ty nepřesvědčené, k tomuto návrhu zaujalo jasně negativní stanovisko i státní zastupitelství ústy, nebo perem nejvyššího státního zástupce. Proto tedy doporučuji, aby tento návrh byl zamítnut v prvním čtení. Děkuji.
Uvidím, jestli ty dvě minuty využiji. A chtěla jsem jenom potvrdit pro ty, kteří by ještě váhali, že skutečně to neznamená, že by reforma státního zastupitelství nebyla na pořadu dne, a věřím tomu, že ji v tomto volebním období úspěšně dokončíme. Ale ne tímto způsobem.
Děkuji paní poslankyni Válkové. Žádnou další přihlášku nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych chtěl za klub KDU-ČSL se vlastně připojit k tomu, co tady zaznělo ať už ze strany pana ministra, nebo i paní kolegyně Válkové.
Děkuji panu poslanci Výbornému. Ptám se, jestli ještě někdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Prosím pan poslanec Dominik Feri se závěrečným slovem. Máte slovo.
Padly zde návrhy na zamítnutí, respektuji je. Děkuji všem kolegům za čilou diskusi. A stejně tak jako u civilního řízení, tak doufám, že i v tomto bude nástupce tohoto ministra spravedlnosti stejně aktivní a reformu státního zastupitelství dotáhneme. Věřím, že ta debata se Sněmovnou bude velmi čilá. Děkuji za slovo.
Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Budeme se tedy zabývat návrhy, které padly v rozpravě. Návrh na zamítnutí. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh v prvém čtení zamítli. Protože půjde o procedurální návrh, abychom tedy věděli, o čem budeme hlasovat. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Proto můj návrh zní: Navrhuji přerušit projednávání daného bodu do doby proběhnutí odborného semináře k tématu referenda.